Děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen, že jsem tyto pozměňovací návrhy už odůvodnil v obecné rozpravě, která proběhla, a že je tedy už nemusím zdůvodňovat teď v tomto druhém čtení. Děkuji vám za pozornost.
A poprosím přihlášenou Lenku Dražilovou. Ne, tak to tam zřejmě skočilo ještě jednou. Řečník je nepřítomen, tak ho dáváme do pořadí. Dále pan poslanec Radovan Vích.
Prakticky celý minulý rok jsme vládě připomínali, že když se zvýší ceny energií a vláda to nebude dostatečně řešit, zvýší se ceny zboží, hlavně potravin, ale i služeb. A to se přesně stalo. Navíc to nebyl žádný rychlý skok, ale plynulý nárůst. Vláda to věděla, odborníci bili na poplach a SPD na to mnohokrát upozorňovala. Takže není to žádná nečekaná záležitost, dalo se to očekávat a vláda zaspala. A jako obvykle to dělá na poslední chvíli, a ještě nám neumožnila ani vyjádřit se v rámci obecné rozpravy. Je to zcela asociální návrh a nehodlám ho v žádném případě podpořit. Proto jsem připravil sérii pozměňovacích návrhů vložených do sněmovního systému. Tyto pozměňovací návrhy nenarušují vládní návrh, jen ho v tomto parametru upravují, aby naši senioři nebyli poškozeni, respektive byli poškozeni co nejméně. Samozřejmě pořád by bylo lepší nic na současné úpravě neměnit a návrh zákona prostě shodit ze stolu. Ale pokud by se měnil, tak žádám vás, abyste využili toho pozitivního z tohoto návrhu zákona, tedy zachování prvku zásluhovosti, a zároveň pomoci nízkopříjmovým důchodcům. Obecně ale považuji celý postup vlády v tomto případě za velmi alarmující a neférový a doufám, že se tedy tato situace nebude opakovat.
Jedná se o 56. a 57. schůzi, s tím, že aby byly odehrány, musí se udělat určité procedurální kroky. Takže pokud jsme všichni srozuměni s tím, co budeme hlasovat... Je možné ji začít projednávat dnes, a to po 19., 21. a 24. hodině. Zahajuji hlasování.
Děkuji pěkně. My v tuto chvíli, až ukončíme podrobnou rozpravu o sněmovním tisku 392, tak bude tato schůze, mimořádná, přerušena na 120 minut, a to z důvodu toho, aby legislativní odbor Poslanecké sněmovny připravil řádně hlasování pro třetí čtení. Na základě dohody všech poslaneckých klubů, kterou jsme teď učinili, a protože obě dvě mimořádné schůze byly svolány po skončení nebo přerušení této schůze, tak zahájíme deset minut po tom přerušení schůzi 56., na základě dohody všech předsedů poslaneckých klubů tuto schůzi otevřeme a následně přerušíme na neurčito. A stejně tak následně po té technické pauze, aby se připravilo veškeré technické zázemí, tedy sedmi minut, otevřeme schůzi 57. a tu také přerušíme na neurčito. Snad je to všem jasné.
Děkuji za slovo. Já osobně jsem se zdržel, protože nemohu jinak. Já jenom vám chci říct něco, co by nemělo zapadnout. Ty schůze byly svolány špatně. Paní předsedkyně to svolala čistě ve prospěch koalice, ohnula ten zákon a v podstatě to svolala na sobotu. Vždycky jsme se snažili být opravdu předsedové celé Poslanecké sněmovny. A mohl by na mě Andrej Babiš tlačit jako předseda vlády a předseda strany, jak chtěl, já bych to pro něho neudělal. A paní předsedkyně tady měla velký projev při svém zvolení, jak bude předsedkyní nás všech, a tentokrát jednoznačně zase stranila vládě a nehájila Sněmovnu, nás jako všechny. My jsme nad vládou a měli bychom dodržovat určitá pravidla.
Děkuji za slovo. První lhůta je, že ta schůze musí být svolána do deseti dnů. To znamená, ten časový prostor, na kdy je možné tu schůzi svolat, opravdu velký nebyl. Takže nebylo to nic, co by už dříve nebylo využito jako instrument. Svolat schůzi podmíněně s tím, že nějaká, která předtím má proběhnout, bude ukončena či přerušena, to se opravdu v minulosti už opakovaně stalo, není to nic nestandardního, jak se tady snaží pan poslanec Vondráček vyvolat dojem. A víte, kolegyně a kolegové, já respektuji vaše právo svolávat schůze, ale právě teď budu podepisovat pozvánku na již šestou mimořádnou schůzi, kterou hnutí ANO svolává v takto krátké době. Příští týden, jak všichni dobře vědí už několik týdnů, nás čeká společná schůze obou komor Parlamentu k inauguraci. Když tady paní místopředsedkyně Olga Richterová hovořila o našich zaměstnancích, vzpomeňme na to, že oni také připravují právě tuto velmi výjimečnou událost, která se děje jenom jednou za pět let.
Já opravdu jenom krátce, zkusím do toho neplést žádné emoce. Prosím vás, ale já nevyvolávám dojem, to je prostě jednací řád. Sedm. To se opravdu běžně děje, že se přeruší, protože musí být zahájena jiná schůze. Ale pozvánka musí umožnit, aby se to stalo v řádné jednací době. Taková pozvánka ode mě taky existuje. Ale nestalo se to právě proto, aby to nespadlo do téhle schůze. Všichni asi chápeme, proč jsou ty důvody, už se k tomu nevracejme. Já vám jenom říkám, že zase se to vyhnulo ve prospěch koalice.
Vím, že kolegové tady vždy chtějí pozměňovací návrhy, tak já vám dám seznam svých pozměňovacích návrhů a pokusím se k nim něco tady říct. A já jsem si jich pár vzal, abych vám o nich něco řekl. Ale nebojte se, nebudu vám je číst všechny. To v žádném případě, protože by mně to přišlo takové smutné a obstrukční. Píše mi paní: "Vážený pane poslanče, píši vám v souvislosti s novými opatřeními..." Já bych poprosil paní předsedající, pokud nemají kolegové zájem to slyšet, tak ať se ztiší nebo opustí místnost. Mě to ruší a já pak ten přednes nezvládám.
Dovolím si požádat ctěnou Sněmovnu o ztišení, aby měl pan poslanec důstojný prostor.
"Vážený pane poslanče, píši vám v souvislosti s novými opatřeními v oblasti důchodů, které chystá vláda České republiky. Navrhovaná opatření jsou pro nás, poctivě pracující, zcela nepřijatelná. Navíc zaměstnanci v České republice pracují déle než zaměstnanci ve většině zemí Evropské unie. Vážený pane poslanče, uvedené kroky vlády České republiky zásadně ohrožují důstojný život lidí, kteří celý život pracovali, jejich zdraví i kvalitu života. Ve vážném ohrožení je také sociální smír. Je třeba hledat jiná řešení k zajištění udržitelnosti důchodového systému než pouze snižovat výši důchodů či zvyšovat věk odchodu do důchodu. Může to být například zlepšování podmínek pro lidi, kteří pracují ve fyzicky náročných povoláních. Vláda by se měla zaměřit na hledání dalších zdrojů financování důchodového systému, které nepůjdou z kapes zaměstnanců. Vůbec si nedovedu představit, že bych měla pracovat na tak vysoce exponovaném pracovišti ještě v 68 letech. Nebudu je číst, podotýkám, není to cílem mého vystoupení. Víte, na těch vesnicích většinou funguje zemědělství, nebo dříve tam alespoň fungovalo. To jsou právě ti, kteří mají také ty nízké důchody. Tenkrát se to počítalo na jednotky, které odvedli a za ty dostali pár korun. Pokud jim nepomohou jejich děti, tak nemají moc šancí na kvalitní nebo alespoň průměrný život. Hodně často jsem se jako starosta - a dělal jsem to skutečně 20 let na vesnici - potkával s lidmi jak mladými, tak staršími. Já s nimi souhlasím a rozumím jim. Ale to si tu kvalitu života, alespoň průměrnou, nezaslouží ti senioři?
Tak by měl si vybrat. Já bych ho rád viděl, jak by on to snížil, on tady nasekal dluhy za 690 miliard. A letiště Líně a další věci. A dobře to udělal. Nejhorší časy této země, kombinace Topolánek - Kalousek. Ale k tomu se nechci tady vracet. Vrátím se k tomu, že naši poslanci nemohli, nemohli vystupovat, takže bych tady navázal s projevem pana Davida Pražáka: Poznámky k debatě o valorizaci důchodů. Začíná to Stav vládního zoufalství. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dvolte mi, abych také vystoupil v debatě o snížení valorizace důchodů. Vláda se podle mého soudu dopustila podvodu na voličích, neboť před volbami deklarovala, že na důchody nesáhne. A nynější situace? Vláda v jakékoliv jiné situaci mluví o důležitosti fungování právního státu, a dnes mění něco, na co už vznikl zákonný nárok. Pokud jeden z definičních znaků právního státu je, že dodržujeme zákony práva, tak si vláda principy právního státu vykládá, jak se jí to hodí. Pro nás je neměnnost právního státu zásadní. Sama paní předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová v minulém volebním období při zdůvodňování legislativní nouze při covidu jasně řekla - cituji: pro mě není právní stát jen slovo. Asi má ráda slova písničky "slova jsou jen kapky deště". Tak ale zapněme stěrače, protože s tou vládní sestavou nás čeká solidní slejvák. Ale oni mají ten Deštník proti drahotě, který taky nefunguje. Minulá vláda řešila bezprecedentní krizi. Všichni si pamatujeme, jak někteří exponenti dnes již vládní koalice tepali tehdejšího předsedu Radka Vondráčka z vyhlašování stavu legislativní nouze. Dnes jsme svědky naprostého komunikačního fiaska vlády. Nebál bych se ho nazvat stavem vládního zoufalství, říká David Pražák. Samotný fakt, že vláda chce valorizaci snížit právě ve stavu legislativní nouze, jen ukazuje v plné nahotě zoufalost a strach, který z projednávání má. Ještě bych rád zmínil náš Senát, kam bude putovat návrh snížení valorizace ze Sněmovny. Včera jsem poslouchal pana senátora Canova, zároveň místopředsedu ÚPV, a ten na otázky Radiožurnálu odpovídal jasně. Odpověď pana senátora: Platí. Vidím tam totiž poměrně zřetelně a jasně dvě protiústavnosti. Vadí mi stav legislativní nouze a retroaktivita. - Naprosto zásadní, protože já jako senátor slibuji na ústavu, že ji budu dodržovat, a tady bych ji vědomě porušil. Opravdu jsem přesvědčen, že ty dvě protiústavnosti jsou tam zcela zřejmé a zcela jednoznačné. Tak takové čáry si nakreslí každý. Tak to vyfutrujte, ukažte příjmy, výdaje, odvody sociálního pojištění, ukažte daně všechny, ukažte celý rozpočet, výhled. Protože to není možné. Takže odpověď pana senátora, jestli nepovažuje za značnou hospodářskou škodu. - Ne, nepovažuji. V současnosti bohužel máme rozpočet deficitní v řádu stovek miliard opakovaně. V tomto ohledu to tedy určitě nepovažuji za značnou hospodářskou škodu. Ona to žádná škoda není. To je neuvěřitelná drzost! Naopak je to kapka v moři, říká pan senátor. Podstatné ale je, že musí jít o mimořádnou, neočekávanou situaci. A toto všichni očekávali. Ano, vždyť jde o mandatorní výdaj podle zákona, který platí několik desítek let. To se přece nedá nazývat mimořádnou událostí, a ještě ve spojení s tou škodou. Ono je vůbec otázka, jestli se dají nároky na důchodce nazývat vůbec slovem škoda, říká pan senátor. Máte pocit, že to zanedbala? Pak se vláda vzpamatovala a začala to řešit. A teď se stalo něco podobného. Prostě tam spali a nevšímali si, že inflace každý měsíc roste.
Ale to by se mi stalo už ve výborech, kdybych si tam nenaplánoval možná byť 100 milionů korun. Ale tady prostě chyběly desítky miliard, takže to byla jednoznačně chyba. To prostě není vysvětlitelné. To je úplně mimo realitu. To je nepochopitelné. To znamená, znovu, je to podcenění, je to hrubé podcenění té situace a bylo by velmi levné a pokrytecké to dneska svádět na nás, že my tady kvůli tomu zdržujeme, když to byly věci, které se nedaly odhadnout. A my jsme se také tomu bránili, ale dneska - a je to karma, je to spravedlivé - dneska se ty pozice prostě obrátily a pak to musíte zase snést vy. To znamená, bylo jasné, že k valorizaci musí dojít. Ano, mohli jsme se bavit a dohadovat o tom, v jaké to bude částce. Samozřejmě na to upozorňovala i opozice. A je důležité si ty částky skutečně říct, protože ten rozpočet byl určitě zatížen vysokou mírou nejistoty a rizik a určitě tam hrálo roli i to, že tam byla nějaká psychologická hranice deficitu, pod který jste se nechtěli dostat. Já jsem o tom mnohokrát mluvil, nikdy jsem vlastně nedostal odpověď - kde ty peníze jsou, jak se do toho rozpočtu dostaly, proč tedy uměle snižují ten deficit, odkud přijdou? Pan ministr financí tenkrát mlčel, promlčel se tím. Ty máte někde vyfabulované. A úplně stejné je to tady. Vy jste argumentovali, ano, vy jste argumentovali předsednictvím, vy jste argumentovali válkou, vy jste argumentovali tím, že se prostě řada těch věcí nedala dobře odhadnout. A nakonec ve finále začnete říkat, že to není samozřejmě konec. A určitě se čekalo na to, až skončí prezidentské volby, protože by to opravdu tenkrát mohlo posílit kandidáta Andreje Babiše proti zvolenému prezidentovi, a teď se to teprve začne hrnout. Tady se lišíme a tady tedy žádný kompromis opravdu nevidím. A růst těchhle položek samozřejmě více dopadá na nízkopříjmové domácnosti. Je prostě zřejmé, že ta inflace nejvíce zasáhla právě ty nejchudší domácnosti, a právě jim nejvíce vzrostly životní náklady. Je to nepochybně velmi zranitelná skupina.
My jsme samozřejmě tu věc konzultovali s legislativou, byl to pouze vstřícný krok, abychom někdy, až se dostaneme ke konci této schůze, pak tady nestáli s tím, že ta schůze nemůže začít, protože jsme mimo jednací den.
Víte, já jsem šel do politiky, když už jsem něco v životě dokázal. Ale já vám držím palce. A je dobře, že jste nežil za totalitního režimu, protože to by byly padesátky jak vyšité. Ale prosím vás, nemluvte o covidu, protože to není o covidu. Nechcete jít radši čurat na francouzskou ambasádu jak minule? Já pana Skopečka znám dlouho. Já myslím, že pracoval s panem prezidentem Klausem. Takže to není pravda. A to byl první moment toho problému. No a potom přišly emisní povolenky. A určitě budete souhlasit, že emisní povolenky jsou problém. Tam to samozřejmě lítá, jsou to spekulace. Ta směrnice MiFID měla být zrušena. To je logické. A pokud někdo mluvil o dočasné inflaci, tak to byl přece pan guvernér Rusnok, který nám tady přednášel, jak vysokými sazbami porazí inflaci. Nic neporazil. Celé opatření České národní banky z hlediska vysokých úroků dopadlo jenom na mladé rodiny, jenom zničilo hypoteční trh. Vy tady stále opakujete ten nesmysl, že my jsme měli způsobit inflaci. Úspory stouply. Vy jste to nechtěli. Není směšná. Já s vámi souhlasím, 19 miliard je určitě velká částka. A vy tvrdíte, že chcete diskutovat. Nikdo se k tomu nevyjádřil. A já nevím, jaký větší důkaz chcete. Já myslím, že je to jasné. My jsme v rámci covidu... A přečtěte si zdůvodnění Českého statistického úřadu z ledna. Tam to máte napsané. Že je to o té elektřině. A je to stále dokola. Pro všechny. Pro všechny. Pro průmysl, pro výrobu, pro obchod, pro služby, pro restaurace, pro hotely, pro všechno. A já jsem zhasínal na Ministerstvu financí. Zhasínal jsem, šetřil jsem. Já to tak mám. My jsme taková generace šetřivá, my důchodci. Takže já děkuju za radu, ale vždycky jsem to dělal. Dělal jsem to v cizí firmě, dělal jsem to na Úřadu vlády a budu to dělat. Každá koruna dobrá. A znovu opakuji, jak chcete bojovat proti ropnému kartelu nebo lipské burze? Někdo to tak prosadil. No tak samozřejmě akcionáři ČEZu chtějí prodávat za nejvyšší ceny, proto jdou části produkce na burzu. Je to ten hlavní problém, o tom se nikdo nebaví, nikdo o tom nechce mluvit.
Děkuji, pane předsedající. Již čtyři dny zde řešíme budoucnost našich seniorů. Opozice bojuje skoro nonstop za tu část společnosti, která se již sama nedokáže bránit a je velmi zranitelná. Důchod je přece to, co si již důchodci jednou zasloužili.